Já jsem v politice, holt sluníčkáři rozdělili společnost, holt říkají, že některé názory jsou správné nebo ne. Ale já s těma šikmýma očima, když chodím kolem těch demonstrací, tak ty rasistické nadávky, ta výhružná gesta. Naposledy cestou na to Staroměstské náměstí jsem jel autem kolem a do auta na mě ukazovali ti lidé, co směřovali na tu demonstraci houfně, tak na mě ukazovali vulgární gesta, sprostě nadávali. To je ta realita. Vy kdybyste měl ty moje šikmé oči, tak byste si zažil ten rasismus, který je zažívám od sluníčkářů každý den. Nějaké vaše teorie, nesmysly, výmysly.
Děkuji. Tak nyní upřesním omluvenku pana ministra zdravotnictví, že se omlouvá z pracovních důvodů. A nyní pan poslanec Ferjenčík stáhl svoji přihlášku, takže nyní pan... také stahuje, dobře. Pan předseda Chvojka.
Já jenom krátkou glosu, byť tady na mě někteří kolegové pokřikují, že už ne.
Protože dneska máme jenom atmosféru, že - údajně - přijde Česká republika o peníze.
Dovolte mi přednést omluvu. Pan poslanec Jan Bartošek se omlouvá po celý dnešní jednací den ze zdravotních důvodů. Je zde ještě celá řada dalších přednostních práv podle § 67 jednacího řádu. Takže nyní pan ministr Richard Brabec, připraví se pan ministr Havlíček. Jenom pro vaši informaci, těch přednostních práv je tu devět. Prosím, pane ministře.
Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, přiznám se, že když jsem si v sobotu ráno jenom zběžně prolétl předběžnou a nikým nepodepsanou verzi auditní zprávy, která se nějak náhodou objevila v některých médiích, skoro jsem spadl ze židle. Zdůrazňuji, že teď nebudu reagovat na celý text, protože ten budou v následujících týdnech a měsících pečlivě zkoumat a připomínkovat mnozí experti. A tak je to i správné. Je to předběžný text. A jsem přesvědčen už z toho prvního víkendového přečtení, že tam chyb najdeme nakonec daleko víc. To tvrzení je totiž dobře pochopitelné i pro laickou veřejnost a navíc se vyskytuje v části, kde údajně nasvědčuje údajnému střetu zájmů premiéra Babiše. Laicky bych to přeložil asi takhle - a tak to udělali i někteří novináři: Brabec jako bývalý zaměstnanec chemického průmyslu nadržuje chemickému průmyslu, jemuž dominuje Agrofert. Není už tohle docela jasný argument o tom, jak údajně nadržuji chemickému průmyslu a Agrofert? Ale kdyby to snad nestačilo, mám pro vás další petardu. Od roku 2014 se svým týmem prosadil v Evropské komisi, že vůbec poprvé šla většina prostředků v oblasti zlepšování kvality ovzduší - kam? No, do domácností, vážení! Velmi úspěšný projekt, na který jsem opravdu hrdý a který je dnes tou samou Evropskou komisí považován za vzorový případ dobré praxe. Je doporučován Polsku, Slovensku, Rumunsku. A na všechny ostatní subjekty, kterých jsou tisíce, včetně ekologizace průmyslu, na který ostatní ministři dávali desítky miliard korun, tak zbyly necelé tři miliardy. Takže zhruba z těch 12 miliard korun, které šly v operačním programu Životní prostředí, v té prioritní ose číslo dvě, na ovzduší, tak ten Brabec, průmyslník, co nadržuje tomu chemickému průmyslu, nebo průmyslu obecně, vyndal 9 miliard korun a dal je sto tisícům domácností! Možná půl milionu lidí, kteří díky tomu mají ten nový kotel, na kterém nejenom zlepší kvalitu ovzduší, ale ušetří peníze. To je super důkaz toho, jak nadržuji chemickému průmyslu. A teď mi dovolte - ale to jsme ještě pořád na začátku, ale nebojte se, bude to už krátké. A teď mi dovolte, abych se podrobněji - ale bude to opravdu krátké - probral tím textem, který se týká Ministerstva životního prostředí a mě osobně na straně 20 a 21 auditní zprávy. Já tedy budu volně citovat. Vznesené argumenty však nebyly vyslyšeny a přesun prostředků mezi programy byl přesto schválen Radou ESIF a vládou.
Celou dobu se mluvilo o porušování ve vztahu k bruselskému nařízení. Tento audit však mluví o střetu zájmu v rámci českého zákona. Já nevím. Doufám, že ne potom, co V4 je problém. A tam samozřejmě se vláda změnila po masivních demonstracích. Určitě v rámci toho stanoviska se to dozvíme. A to si pamatujete, že v pátek v noci unikl interní dokument Evropské komise. Dostal to levicový promigrační Guardian a Le Monde. Interní dokument, nějaký, pro někoho, nevím, proč unikl. Jak teď. Přitom jsem to celé udělal proto, abych dodržel český zákon, který jste přece přijal jen kvůli mně. Proto se mu také říká lex Babiš. A na ústavní stížnost zatím nikdo nereaguje. Firma Agrofert, já jsem vložil do fondu na základě toho, že mně česká legislativa řekla, že pokud chci být v politice - a tady hlavně jde o to, abych nebyl v té politice, proto se děje, co se děje, nesmím tuto firmu vlastnit ani ovládat. Celé to stojí na absurdní konstrukci, kterou si vymyslel nebo opsal nějaký evropský úředník, který prosím pěkně vykládá náš český zákon. Evropští úředníci jsou tu od toho, aby na místo evropské legislativy vykládali české zákony? Takže Evropa nám bude co? Evropští auditoři. A je to navíc ještě v rozporu se základními právními konstrukcemi, na nichž česká úprava stojí. Takže si to shrneme. A já bych to řekl asi takhle. Evropský úředník pohrdá českými zákony. Brusel radí Česku, jak vykládat jeho vlastní právo. Někdo říkal, že to nedali před volbami, aby neovlivnili, ale je to zajímavé. Zajímavé. Můžu ubezpečit všechny komentátory, že jsme pravidelně v kontaktu s premiéry. Ano? On to takto vykládá ten evropský úředník. Včera zase večer to jelo. Proč nepočkají na stanovisko českých úředníků? Já si myslím, že to je fakt na nějakou právní akci. Takže přijde audit, nepodepsaný, jen tak divně, ale naše média v tom mají jasno. Bude se vracet. Lež, nesmysl! Kvůli komu jsme vraceli. Ale já se k tomu dostanu. A samozřejmě asi si myslí, že to je jejich práce. V dotační politice neexistuje žádný systém Babiš, jak se pan Ondráčka ze zkorumpované neziskovky snaží mylně tvrdit. A premiér ani nemůže. A nikdy bych takovou věc neudělal. Nikdy jsem to neudělal. A dělám zdarma pro lidi, od rána do večera, všechno si platím. To, že to poškozuje moji firmu, bývalou, a moji rodinu, to asi nikomu nevadí. No, bylo by dobré, kdyby pan nejvyšší státní zástupce se podíval na těch 35 miliard, které naše tradiční strany tady prošustrovaly, 35 miliard.
Nicméně v té době ji neměl ani ten řídící orgán, ani ti příslušní pracovníci. Takže se to vzalo tak, že v průběhu víkendu se udělal první rozbor této zprávy z angličtiny do češtiny, v rychlosti se prostě udělal první náhled. Rozhodně to sice byla koaliční vláda, ale nebyli to lidé, kteří by nějakým způsobem byli ve fanklubu společnosti Agrofert. To znamená, byli to lidé, kteří na to navíc ani nemohli mít žádný zásadní vliv. A ano, pokud by to tak bylo, tak skutečně nemůže, to je pravda. Problém byl v tom, že ta společnost a ten produkt nebyla. Toto nastat může, já to snad ani nevyčítám, jestli to byl zlý úmysl, nebo ne, já tím jenom dokresluji to, že i když je zde prokazatelně nějaký předběžný návrh, tak to zdaleka neznamená, že je všechno v pořádku. Další důležitá věc, která je, je otázka určitých výkladů. Nechci tady chodit do zásadních detailů, jenom bych chtěl trošku okomentovat to, co letí současnými médii, že pakliže je nějaký produkt, a ten produkt je někde totožný, nejedná se o inovace. Tak to je asi tak úplně stejné, jako kdybych řekl, že je někde auto a já vyvinu jiné auto, a to auto tím pádem nespadá do režimu inovace. A to byla přesně ta inovace konkrétně v tomto produktu. Toto netvrdím já, toto netvrdí naši úředníci, toto tvrdí nezávislí odborní hodnotitelé. Na tomhle detailu opět jenom dokresluji to, že ne každý může mít na první nástřel pravdu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovozujeme závěry, vymýšlíme scénáře. Důvody, proč mají být a jsou, alespoň většinou, návrhy auditních zpráv Evropské komise označovány jako předběžné, jsou přitom naprosto jasné. Česká republika zcela běžně dostává k vypořádání mnoho auditů, jen v posledních letech to byly desítky.
Požádám tedy, aby úvodní slovo přednesl navrhovatel tohoto bodu, když mám přihlášky - už mám čtyři - první přihlášky s přednostním právem a požádám prvního přihlášeného do rozpravy pana Ivana Bartoše, aby se potom ujal role zpravodaje. Ještě než začnete mluvit, požádám Sněmovnu o klid a případné debaty nad jiným tématem, než bylo schváleno jako první bod dnešního jednání, přeneste do předsálí, aby tady byl potřebný klid na jednání. Ještě, než začnete hovořit, sdělím pořadí přihlášených - Ivan Bartoš, Vít Rakušan, Petr Fiala, Radim Fiala.
Vážené dámy a pánové, scházíme se tu nad návrhem zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů premiéra Andreje Babiše. Jde o další díl nekonečného seriálu, řekl bych dokonce divadla, kdy část politiků udržuje českou společnost v permanentní politické válce proti výsledku voleb, přičemž se tito rádoby demokratičtí politici snaží permanentně zpochybňovat také hlasy voličů SPD. To je pro SPD zcela nepřijatelné. To první, co by tu mělo zaznít, je, že celé dnešní divadlo se odehrává nad návrhem zprávy, k níž se teprve budou dotčené subjekty a český stát vyjadřovat. A zcela nepochybně ji budou korigovat. Já osobně a také SPD jsme zcela jasně proti jakýmkoliv dotacím, které křiví trh. Považujeme za absolutně nemorální a zhoubné, pokud stát či Brusel z peněz všech daňových poplatníků, tedy i českých, podporuje jen některé vybrané firmy. To, že je SPD velmi kritické k politice Evropské unie, je všeobecně známo. Z minulosti víme, že s dotacemi kšeftovaly snad všechny partaje, které na ně měly nějaký vliv - obzvláště ODS a ČSSD, které dotacemi uplácely své politiky, a jejich zločiny stále šetří policie a soudí soudy. Na tuto kauzu si všichni pamatujeme. Tahle zrůdnost kolem dotací není ovšem náš vynález. A faktem je, že zvlášť v zemědělství je to zásadní problém, protože západní země masivně své zemědělce financují a zvýhodňují je tak oproti našim. Mělo by tu také zaznít - ano, pan premiér je fakticky ve střetu zájmů, ale tak jako každý politik, který mohl nebo může ovlivnit dotace. A nás by mělo zajímat, zda dotace do Agrofertu šly za stejných podmínek, jako chodí do jiných zemědělských a potravinářských subjektů. Zde je klíčové, zda docházelo či nedocházelo ke zvýhodňování firmy Agrofert. Nebo byly dotace použity na něco jiného? Nic takového se v tuto chvíli oficiálně neuvádí. A pokud už tedy dotační titul pro zemědělce existuje, uniká mi, z jaké logiky má být nějaká firma diskriminována. Buď oba ano, anebo ani jeden. A jak jsem již říkal, SPD v principu nesouhlasí s tímto systémem dotací. My v SPD se snažíme být spravedliví a nestraníme ani jedné straně sporu. Hnutí SPD bude následně podle toho postupovat. A do té doby není možno udělat závěry, protože tu finální zprávu prostě zatím nikdo z nás nemá. Samozřejmě, podstata je jinde. Účelové zveřejnění nástřelu auditu, který není ukončen, je pokus o nátlak na Babiše, ale to si zavinil Andrej Babiš sám svým jednáním. Ale premiér v rámci předvolebního divadla začal polemizovat s promigrantskou a protinárodní politikou své bruselské frakce ALDE, a tím znejistil své partnery. A kdyby to pan Babiš myslel vážně, tak by jeho europoslanci seděli mezi námi, nikoliv mezi multikulturalistickými, proimigračními, neomarxistickými liberály z ALDE, kteří podporují současnou politiku Evropské unie. V tomto ohledu mi nevadí předběžný návrh nějaké zprávy, jelikož si počkáme na finální verzi, ale vadí mi programový podvod na voličích, kterého se hnutí ANO dopustilo. Vážené dámy a pánové, probíhá permanentní pokus o státní převrat, kdy dokonce veřejnoprávní Česká televize zve na protivládní demonstrace pořádané profesionálními manipulátory, což hned vysvětlím. Podívejme se podrobněji na jednu z těchto demonstrací. Na pozvání iniciativy Milion chvilek na Staroměstském náměstí v Praze demonstrují lidé za - v uvozovkách - pravdu a lásku proti Babišovi a Zemanovi. A na pódiu tam za potlesku zúčastněných občanů přitom řeční poslanci ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Kalouskovy TOP 09, kteří mají hlavní podíl na privatizačních zločinech, na současném stavu kolem exekucí, zdravotnictví či šíleně nízkých důchodech. A na nedávném pochodu za legalizaci drog v Praze pod záštitou pirátského primátora Hřiba policie potrestala více než sto lidí v souvislosti s držením a distribucí drog včetně pervitinu a extáze. A tomu všemu lidé na těchto demonstracích těmto lidem tleskají. Prý na těchto demonstracích zároveň mnozí nadávají na Okamuru a SPD, přitom já ani SPD jsme se nikdy nepodíleli na vládě. Nikdy jsme nehlasovali ani pro důvěru této ani jiné vlády, především z důvodu, že je tam ČSSD, a nemáme tedy za sebou ani žádné privatizační zločiny, ani rozkrádání veřejných peněz, ani jiné kriminální kauzy, ani účelové zákony. A navíc jako jediné prosazuje SPD referendum, jsme jedinou stranou, která prosazuje referendum a přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou odpovědnost. A právě výše uvedené strany tomu brání, a přitom chtějí odvolávat Babiše a Zemana a přitom kritizují ty, kteří tu odvolatelnost navrhují, a tleskají stranám, které té odvolatelnosti brání. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že se jedná o cílenou manipulaci.
Já bych to doplnil. Tak je vidět, že tento nástroj je skutečně zaměřen pouze na podporu těch velkých. Bude to stát daňové poplatníky tři miliardy korun ročně. A na závěr mi dovolte, abych k jednomu svému pozměňovacímu návrhu načetl legislativně technickou úpravu.
Já to považuji za správný krok. Investiční pobídky komplikují našim podnikatelům život, vysávají už tak nedostatek pracovní síly. Jak má v uvozovkách náš malý a střední podnikatel konkurovat a získat zaměstnance, když tu máme obří velkou korporaci, která na jeho zaměstnání ještě dostane z jeho peněz dotaci. My často diskutujeme o tom, jaký je problém odlivu dividend z české ekonomiky do zahraničí v řádu stovek miliard korun. Pokud chceme tento problém alespoň začít řešit, tak musíme podporovat i naše malé a střední podnikatele, aby se z nich jednou staly ty bohaté korporace, které budou podnikat na světových trzích a z nich budou získávat dividendy pro českou ekonomiku. Takže nepodporujme pokřivenost naší ekonomiky.
Má pravdu. Nebyl zde zaveden těmito vládami. A dodnes zde takhle funguje. Všichni velmi rádi diskutují o tom, jak podporovat náš výzkum. A já s tím i souhlasím. Bez toho to prostě nejde. Čili je to naopak podpora toho, abychom dosáhli vyšší přidané hodnoty právě přes výzkum a vývoj. A ještě si dovolím polemizovat nad několikrát sděleným slovem "jedná se o další dotační titul". Nejedná se o dotační titul. A ještě polemizuji s poslední věcí, s těmi čísly. A jestliže dneska půjdeme ještě na půlku, to znamená ze 100 milionů na 50 a z 50 na 25, lze matematicky dopočítat, a je to zcela jednoznačné, že se toto znásobí.
Mimochodem on tady říkal, že malé a střední podniky mají dostatek jiných nástrojů, jak je podporovat, takže to na ně nemusí být zaměřeno. A nezlobte se na mě, centra sdílených služeb podle mého názoru rozhodně nepřispívají takovým způsobem k vědě a výzkumu. Druhá věc - ale on je to nepřímý dotační titul. Pan ministr to tady řekl.
To jsou všechno věci, které děláme pro občany této země. A výborná zpráva je, že se nám daří také navyšovat platy a dokážeme důsledek navyšování těchto platů obcím a krajům dofinancovat. A poslední dobrá zpráva. My jsme se dneska také s paní ministryní financí dohodly, že spolu pojedeme na dovolenou, tak abychom mohly správně vyjednat rozpočet na příští rok , aby byly obě dvě strany spokojené.
Já také děkuji. Nyní je tedy přihlášena paní ministryně Schillerová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vidíte to. Kdoví proč? Víme, proč to začalo růst. Já chápu, že motivace k mimořádné schůzi byla dána předvolební rétorikou, ale my víme, co máme dělat, a ta čísla to potvrzují. Takže to je to jediné, co jsem chtěla říct, a přeji hezký víkend všem.
Děkuji. Teď tedy s přednostním právem pan místopředseda Okamura se mi přihlásil a teď registruji pana předsedu Výborného jako dalšího.
Vážené dámy a pánové, příčin problémů ve financování sociálních služeb pro naše občany je vícero. V prvé řadě je to problém nejen současné Babišovy vlády, ale také všech předešlých vlád, kde se prostřídaly kromě hnutí ANO také ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jelikož všechny tyto strany nedokázaly vytvořit systém, ve kterém by bylo řešeno koncepčně financování nejen sociálních služeb, ale všech typů sociálních výdajů. V tomhle ohledu je absurdní kritika od tzv. stran demagogického bloku, který se stejně jako ta dnešní vláda na neřešení stability v sociální oblasti dlouhodobě podílely a samy žádnou vlastní pozitivní koncepci změn neprosadily.
Prosím, pokračujte.
To jsou jen nepotřební manipulátoři, kteří v rámci nejrůznějších obludných neziskovek parazitují z veřejných peněz. Lze také stáhnout české vojáky z Afghánistánu a ušetřit tak obrovské peníze, jako to udělal i jiný člen NATO - Francie. A já chci říct, že tyhle peníze nepatří politikům, ale celé zemi a jejím občanům. Je to náhrada za zničenou československou ekonomiku. Jsou to peníze, které nám po válce při obnově zničeného státu chyběly, a naopak jsou to naše peníze, které Německo použilo a zúročilo při budování vlastní prosperity. A to, že Německo neplatí, je dané jen tím, že české vlády o splácení dluhu nežádají. Řešíme, jak západní firmy formou dividend tunelují v praxi naši ekonomiku, kdy naši dělníci a technici vydělávají západním firmám na vysoké platy a vysoké důchody a na vysoký standard sociálních služeb. Nezapomeňme na čísla. Každému z českých občanů dluží Německo v rámci reparací přes milion korun. Vážené dámy a pánové, pokud chceme cokoli řešit, je potřeba řešit podstatu problému. Tím je bohužel absolutní odtrženost politiků od toho, co lidé chtějí a potřebují. Samozřejmě naším návrhem na změnu systému jsou změny v přímé demokracii. Věřím, že jediný soudný prostý člověk by nedovolil s veřejnými penězi to, co čeští politici třicet let dovolují.
A nyní pan předseda Výborný s přednostním právem. Opět musím podotknout, že se mi ještě nepodařilo otevřít rozpravu.